Nic z toho jsem neřekl. A já opravdu miluji, když problémy Moravskoslezského kraje řeší někdo z Prahy a je chytrý - promiňte - jak rádio. I k těm dětským hřištím, i k těm cyklostezkám. Neporovnatelné! Nepostavili jsme nic, protože občanská sdružení, především z Prahy, řeší Jeseníky, a neřeší Krkonoše. Ale to moje vystoupení bylo proti těm, kteří to dělají z ideologických důvodů. Naopak, já jsem na straně těchto lidí, ale jsem proti těm, kteří to dělají napříč republikou, protože mají nějakou ideologii a hlava nehlava a často proti názoru lidí, kteří v tom místě prosazují svůj názor. Ne o těch, kteří tam žijí a mají oprávněné obavy.
Já se chci podělit s jednou svou relativně nedávnou čerstvou zkušeností s jednou z podob občanské společnosti u nás. V našem městě jsme chtěli postavit tramvajovou trať, ekologickou dopravu, jednu z nejekologičtějších, kterou vůbec známe. Zároveň součástí této stavby byla revitalizace dlouholetého, desítky let problematického brownfieldu poblíž centra města. Je to jedna z mála tramvajových tratí, které se vůbec v posledních letech podařilo postavit v celé České republice. Já vím, že když si přečtu tento návrh zákona, kdybychom v té chvíli museli čekat a odkládat celou věc na rozhodnutí soudu, tak by tato trať nikdy nestála a v České republice by žádná nová tramvajová trať nebyla postavena.
Já jsem chtěl varovat před těmi profesionálními ekology, před těmi profesionálními ekologickými aktivisty, kteří právě brání, a opět znova říkám profesionálně, všem těmto významným záslužným stavbám. To jsem měl na mysli, když jsem varoval před ekologickými aktivisty.
Je to velké politikum, tak několik poznámek. Já bych začal panem předsedou Pilným. My jsme ukázali naprostou ochotu.
Současné vedení závodu Praha už změnilo mnoho procesů. Takže toto bylo uděláno tři dny předtím, než nastoupil nový ředitel závodu Praha. To opravdu nechceme zkoumat. Společnost, která se přihlásila, všechna tato kritéria splnila. Vůči společnosti, nebo vůči dodavateli zastoupenému tímto jednatelem nebyly od roku 1998 vzneseny žádné reklamační nároky. Mohu vám v písemné odpovědi doložit i fotografie, jak tato společnost se s touto zakázkou vypořádala. I nadále samozřejmě budeme věnovat pozornost jakýmkoli podlimitním zakázkám, zejména těm, které se velmi blízko blíží limitní hranici 6 milionů.
Děkuji vám. V tom případě přistoupíme k další interpelaci.
My jsme se s paní ministryní domluvily, že ten dotaz položím znovu, takže se omlouvám kolegům, že si to musí vyslechnout ještě jednou. Nicméně opakování je matka moudrosti. Za problematickou se označuje zejména oblast nakládání s obecním majetkem. Situaci by pomohla řešit novela příslušných předpisů, která by do věci vnesla jasno. Ostatně pro její přijetí se včera vyslovil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, o jehož erudovanosti samozřejmě nepochybuji. Vážená paní ministryně, souhlasíte se mnou, že jde o závažný problém, který je patrně v součinnosti s resortem vnitra třeba legislativně řešit? Jakým způsobem a především kdy?
Děkuji vám, paní poslankyně, a požádám paní ministryni o odpověď.
Ale pochopila jsem, že jde o stejný dotaz, nebo podobný dotaz. Tak předně tady v tom dotazu nebyla vymezena přesně odpovědnost, jestli máme na mysli trestní odpovědnost, nebo právní odpovědnost civilní občanskoprávní, a já sama jsem se musela poučit v novém občanském zákoníku, jak to vlastně s odpovědností u komunálních politiků je, nebo politiků, kteří nakládají s majetkem. Znamená to, že bude dopadat i na obce a kraje. Samozřejmě za předpokladu, že zde neexistují zvláštní právní předpisy. Ty zvláštní právní předpisy předepisují ovšem jenom určitou formu pečlivosti. Smluvní povinnost, která je vždycky přísnější, se uplatní tam, kde je ať už zastupitel, nebo zaměstnanec obce zvolen do orgánu některé z korporací. Čili relativně přísnými a zatím dost obecně a vágně formulovanými ustanoveními. Na komunální politiky se vztahuje trestní odpovědnost podle trestního zákoníku. Vždycky musíme při zvažování trestní odpovědnosti dokazovat veškeré znaky příslušné skutkové podstaty trestného činu, včetně subjektivní stránky zavinění. Čili v naprosté většině případů zde půjde o prokázání úmyslu. Ten úmysl musí prokázat orgán činný v trestním řízení, protože komunální politici v tomto ohledu nejsou ve zvláštním postavení.
Ano, dobře.
Hezké dobré dopoledne, omlouvám se. Nemám nic k programu, jenom jsem, protože tady dneska padlo slovo Hlučínsko - já bych prosil, aby nikdo se z vás nezlobil na Hlučínsko.
Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Klučka.
Já jsem také z Hlučínska. Myslím si, že kolega Pavera to nemyslel v této chvíli vážně. Je to 96 poslanců.
Pan předseda klubu ODS, poté pan předseda klubu KSČ. Prosím, pan Stanjura.
Takže nic proti kolegům. Jeden byl opoziční, jeden koaliční, neměli dostat slovo, nechci zatěžovat popisováním stavu u nás na Hlučínsku, jak to vypadá. Já vím, že je na otevření Světa techniky, já mám také pozvánku. A jsem tady.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Pane předsedající, paní a pánové, přeji krásný dobrý den. Ostatní tady taky nejsou. A já se ptám, jestli všichni mají ten důvod, že jsou nemocní. Anebo možná že běží kampaň, tak se tu rozdává nějaké pečivo, tam se rozdávají nějaké materiály. Kde jsou ostatní předsedové?
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Pan kolega Gazdík navrhl, abychom jako druhý bod, nebo první bod, když neprojde ten bod pana kolegy Šidla, zařadili bod denní program premiéra na dnešní den, který bychom tedy zítra ráno projednávali. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Nyní budeme hlasovat, aby po ústních interpelacích dnes byly zařazeny tisky 307, 297, 237 a 299, což jsou tisky, které nebyly projednány v podstatě včera v těch pevně zařazených bodech. Kdo je proti? Děkuji vám.
Chce se mi říct: Vítejte vy nemnozí, leč věrní. Dovolte mi, abych na začátek dnešních interpelací na premiéra české vlády nejprve přečetl omluvy. Pan poslanec Martin Plíšek se omlouvá dnes od 14.30 z pracovních důvodů. První interpelaci má paní poslankyně Věra Kovářová. Bude interpelovat premiéra Bohuslava Sobotku ve věci lesních školek. Paní poslankyně stahuje svoji interpelaci. Paní poslankyně Jana Fischerová bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci situace na Ministerstvu pro místní rozvoj. Paní poslankyně také vzhledem k nepřítomnosti pana premiéra stahuje svoji interpelaci. Pana poslance Ondráčka v tuto chvíli bohužel nevidím. Pan poslanec Zbyněk Stanjura taktéž není přítomen, takže propadá jeho interpelace.
Navíc se ukázalo, že když šéf vašeho okresního výboru ČSSD odmítl tuto kandidátku podepsat právě s tím, že tam došlo k porušení určitých zásad, tak byl obejit a ta kandidátka se někde podepisovala v Ostravě, čili porušení stanov.
Děkuji panu poslanci Nyklovi. Na jeho otázku, na interpelaci bude odpovězeno písemně. Děkuji panu předsedovi Občanské demokratické strany. Dřívější rozhodnutí Sněmovny umožňují, abychom plynule pokračovali, nečekali do 16. hodiny, ale plynule pokračovali v interpelacích na členy vlády.
A také mám takový velmi naléhavý osobní důvod. Do konce příštího roku pak bude otevřen úsek mezi Unterweitersdorfem a Freistadtem Nord.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi.
Já nevím, a nemám věštecké schopnosti, kdo uspěje či neuspěje ve výběrovém řízení na Nemocnici Na Homolce, to za prvé. A věřte mi, že to nebude nikdo spojený s nějakými pochybnými vlivovými skupinami. Což není případ společnosti AGEL, která je standardním subjektem, který prostě ve zdravotnictví působí. Co se týká dceřiných společností, tak jak jsem již říkal, odpovíme písemně. Nicméně je to věc, která funguje v této nemocnici 18 let. Mohu změnit ředitele a je vypsáno výběrové řízení.
Mám k tomu několik dotazů. Od té doby na tom místě už nikdo nepracuje. Za druhé. Pan ministr - nevím, jestli on nebo ŘSD? Nicméně podle veřejných vyjádření pana ministra se snaží buď obejít, nebo porušit zákon o veřejných zakázkách a říká, že to udělá dodavatel. Což samozřejmě nelze - tohle to přifařit k původnímu dodavateli podle původní smlouvy. A za čtvrté. Máme už všechny pozemky, nebo nemáme?
Děkuji panu poslanci Stanjurovi za jasné otázky.
Ptáte se mě, kdo vybral místo zahájení pokračování výstavby. Osm let se tam nehnulo nic! Osm let jsme trvali na tom, abychom mohli tuto stavbu zahájit. A vy říkáte - kdo vybral to místo. Byli to zhotovitelé. Zhotovitelé vybrali toto místo. Takže nevybral ho ani ŘSD ani moje osoba. Tím jsem odpověděl na vaši první otázku.
Já se omlouvám, pane ministře. Tady se poslanci ohrazují, protože vám tam svítí konec místo času. Poprosím obsluhu, aby to změnila. Kéž to nijak nesouvisí s vaší funkcí.
Archeologický průzkum. Ano, zákon o zadávání veřejných zakázek. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek zůstal jeden a výběrové řízení musí být zrušeno. Tyto prostředky, které budou použity, v hodnotě 18 milionů korun, budou použity ve prospěch muzea Hradce Králové, které zůstalo jediné ve výběrovém řízení. My jsme tímto odblokovali po osmi letech výstavbu silnice, strategické komunikace. Co se týká pozemků, není žádným tajemstvím, že část pozemků, polovinu ideálního vlastnictví pozemků mezi paní Štrosovou a paní Ludmilou Havránkovou, vykoupilo město Hradec Králové a budeme řešit směnu těchto pozemků za stávající pozemky pod dopravním terminálem. Druhá polovina pozemků ve vlastnictví paní Ludmily Havránkové se řeší po dohodě směnou mezi státem a Ludmilou Havránkovou. V současné době je schválení provedení této směny na Státním pozemkovém fondu a probíhají příslušné zápisy do katastrálních úřadů.
Pan poslanec má doplňující otázku.
Na to jsem se skutečně neptal. Nicméně jste mi na tu první otázku neodpověděl. Současně jste přiznal porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. To není tak, že můžete postupovat vždy jenom hospodárně, ale kromě toho musíte ještě dodržovat zákon o zadávání veřejných zakázek. Takže těch 18 milionů zaplatí kdo? Kdo komu? A na základě čeho? Navíc když ta zakázka byla původně vysoutěžena. Podívejte se na ten zákon o zadávání veřejných zakázek, tam to poznáte.
Děkuji panu poslanci. Pane ministře? Další interpelaci přednese pan poslanec Jiří Štětina na pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci letecké záchranné služby.
To je první otázka.
Pan ministr vám odpoví a pak budete mít druhé kolo.
Zároveň jsme začali dělat na přípravě investic a myslím si, že úsek přípravy investic dneska pracuje, a myslím si, že i veřejnost to vnímá. Stejně tak postupně byl na místo provozního úseku přivedený nový člověk. A samozřejmě toto není možné udělat v rámci jednoho dne. Ten bohužel po čtyřech měsících rezignoval a při vši úctě při zjištění - možná se mu ani nedivím. Hodnoticí komise mně doporučila užší výběr čtyř lidí, se kterými postupně vedu nějaké diskuse. Já si myslím, že tato organizace na rozdíl od toho, co bylo v minulosti, je v této chvíli stabilní a plní své úkoly, byť nemá jmenovaného generálního ředitele.
Poprosím pana poslance o doplňující otázku. Děkuji vám a poprosím pana ministra o doplňující odpověď.
Závodů Samozřejmě jsme se zabývali i touto záležitostí, jakým způsobem budeme řešit tyto závody, které jsou pod generálním ředitelstvím. Historicky jsem si zjistil, že bylo pouze 8 závodů Ředitelství silnic a dálnic, a nikde není vyloučeno, že se k tomuto modelu nevrátíme.
Nyní bych poprosil pana poslance Petra Bendla o jeho interpelaci.
Vážený nepřítomný pane ministře zemědělství, z médií jsem se dozvěděl, že chcete téměř vlastním tělem bránit tomu, aby se na území České republiky dostaly levné potraviny. Trošku s podivem říkám, že se tomu divím, že by měl být náš společný zájem na tom, aby lidé mohli kupovat levné potraviny. Nezaměňovat prosím se slovíčkem kvalitní potraviny. Ale jak chcete stát na hranicích a bránit tomu absurdnímu, aby lidé mohli kupovat levné potraviny, to jsem se tady dneska chtěl dozvědět, ale evidentně se to nedozvím.
Děkuji za slovo.
Poprosím paní ministryni, aby odpověděla na tento dotaz.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci.
Ale díky tomu, co vlastně udělá Sněmovna, že předvídám, že bude fungovat také ve středu, kdy byla svolána schůze hospodářského výboru, tak se nám také limituje čas. Je to tedy obrovská komplikace, pokud bychom chtěli stihnout tu zákonnou lhůtu, tak budeme mít s tím skutečné problémy. Je to naprosto nezbytně nutné. Jinak si myslím, že v prvním čtení bychom ten návrh rozhodně neměli zamítnout. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Pilnému. Dál tu mám dvě faktické poznámky ještě, nejprve pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Fiedler.
My si často stěžujeme na to, že Evropská unie po nás chce, abychom implementovali něco, co se nám nelíbí. Nejsem sám, kdo si myslí, že naši zástupci - a není jich tam málo, máme evropské poslance máme Evropskou radu, Radu EU, hospodářský, sociální výbor, výbor regionů atd.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Prosím, pane poslanče.
Dobrý večer, kolegyně a kolegové, pane předsedající, opět jen velmi krátce. My tady zase řešíme to, jak probíhala tato schůze, jak se měnil její program. To nevěděla vláda před programem této schůze? Protože to je logický dotaz, nezlobte se. Tohle mi asi těžko vyvrátíte, pane ministře.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška.
I ty veřejné zakázky tam dělají mnohem čistším způsobem bez takového množství ukradených peněz jako u nás.
Faktická poznámka pan poslanec Kučera.
Tady podporuji stanovisko pana kolegy Benešíka. Pokud si dokážou vyjednat taková pravidla, která jsou příznivá pro jejich průmysl, tak samozřejmě dokážou stavět.
Děkuji.
Kolegyně, kolegové, asi tomu nerozumím.
S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče. Tak to byla opravdu efektivní faktická poznámka. Pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou, pak pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou.
Já bych to možná řekl trochu košatěji a uvedl jeden příklad konkrétní z jedné oblasti našeho života.
Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou.
Taky často slýcháváme výtky na to, jak je složité požádat o dotace z evropských fondů. Ale skutečně my si ty záležitosti komplikujeme velmi často sami. A to, že například dopracování se k určitým záležitostem u nás je podstatně složitější, ale naší vinou, než třeba v Irsku nebo v Litvě, je náš problém. Čili mějme na paměti, že často si tady ty záležitosti komplikujeme my sami, ale ještě častěji jako výmluva slouží zlý Brusel.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi.
Nejdřív pan poslanec Pilný, jestli můžu vaším prostřednictvím. A určitě je to sedm resortů, které by se o to měly zajímat.